Je to sice nepochopitelné, ale je to tak. A ona samozřejmě to říkala ministrům. Protože ten systém je nenormální. Kdyby stát chtěl mít lepší cash flow... Ale je to takový systém, tak to funguje. Nemá to sice logiku. A hlavně tam vlastně zbývá ještě certifikovat, to znamená, požádat Evropu o 128 miliard. A tyto peníze z Evropy vcházejí do našeho rozpočtu, to znamená, všechny peníze z Evropy jdou do českého rozpočtu, kde potom jdou na důchody nebo na všechny náklady státu, takže proto je to důležité. Takže to jsou příjmy rozpočtu, o které podle mých informací se moc ani pan premiér, ani ministři nestarají. To znamená, že teď by mělo být to tempo až 15 miliard měsíčně. A to je to období minulé, kde podle mého názoru je skutečně, nevím přesně, ale může to být 150 až 200 miliard do rozpočtu. Ano, čtyři noci a pět dní jsem blokoval Evropskou radu. A to byl velký boj na vládě, kde jsme bojovali, ano, MPSV. Ale já jsem podporoval Ministerstvo zdravotnictví. Takže zdravotnictví bylo pro nás vždycky na prvním místě, na rozdíl od pana ministra Stanjury. Proč o tom mluvím? Tak teď tu máme na stole... A potom, co tedy Klára Dostálová, která samozřejmě se v tom vyzná velice dobře, pomohla panu ministrovi Bartošovi nějak dodělat ten stavební zákon, tak by bylo dobré, kdyby šel k ní na školení. A samozřejmě by bylo dobré, kdyby pan ministr Bartoš pochopil, co je to přezávazkování. Dostálová ho to naučí. Je také zřejmé, že toto snižování doby pobírání důchodů bude dál pokračovat. To je nevyhnutelné vzhledem k charakteru tohoto souboru, protože ženy vstupují do tohoto souboru ve stále vyšším věku a přitom jejich věk dožití se v podstatě nezvyšuje. Navíc myšlenka, že člověk by měl čtvrtinu svého života pobírat důchod, se vylučuje s nápadem prodloužení odchodu do důchodu. Pokud by lidé měli odcházet do důchodu v 68 letech a současně mělo platit, že mají čtvrtinu svého života pobírat důchod, pak by se průměrný věk české populace musel zvýšit na více než 90 let. Takový průměrný věk obyvatel v dosud žádné zemi na světě není, ani pro nejbližší století nebude. Kolik pak bude onen sporný odečet let, se nikde neuvádí. V druhém návrhu se uvádí: Do předčasného důchodu bude možné odejít po nejméně 40 letech pojištění. Lidem, kteří si platili pojištění aspoň 45 let, se zmírní krácení předčasného důchodu. Sociální pojištění se vztahuje na osoby od 18 let věku. Pojištění, tedy pokud lidi platí pojištění, mohou jít nejdříve do předčasného důchodu v 58 letech, ale pokud si platili pojištění až do 63 let věku, pak bude jejich předčasný důchod krácen méně. Potom je těžké dosáhnout minimální dobu pojištění 45 let pro předčasný důchod. Třetí návrh. Lidé, kteří nesplnili 35 let pojištění, si budou moci o penzi zažádat už dva roky po řádném termínu důchodového věku, pokud platili pojištění aspoň 30 let. Dosud to mohli udělat až po pěti letech. Opět bez propočtu přínosu, těžko posuzovat. Čtvrtý návrh. Lidé ve fyzicky náročných profesích budou moci nastoupit do důchodu dříve, ale zaměstnavatelé za ně budou muset odvádět více na pojištění. K tomuto problému již bylo mnoho napsáno. Znamená to, že bude v daném roce také spotřebován, nebo bude evidován a vyčleněn z průběžného systému? To by bylo možné pouze tak, že by tyto ostatní důchody byly náležitým způsobem kráceny. Důchodový systém, respektive systém sociálního pojištění, musí být připraven evidovat tyto budoucí závazky na předčasné důchody pro náročné profese. O těchto zvýšených příspěvcích by proto mělo být účtováno zvlášť, mimo dosavadní systém. Tento zvláštní fond bude soustřeďovat vyšší příspěvky, respektive přesněji rozdíl mezi řádným příspěvkem podle výše platu pojištěnce a vyšším příspěvkem stanoveným pro náročné profese. Je zcela nepochybné, že zavedení možnosti předčasného důchodu bez zkrácení důchodu se do systému průběžného financování důchodů vkládá prvek kapitálového zhodnocování důchodových nároků, a ten by proto měl být ze systému průběžného financování důchodu oddělen. Samozřejmě že je tam ještě problém oného flexibilního data pro odchod do důchodu. To jen dále tenhle systém znepřehlední. Kromě toho je tam i podstatně snížen oproti předchozím úvahám počet let, které je nutno odpracovat k dosažení předčasného odchodu do důchodu. Započítává se zpětně pouze 10 let, maximální snížení počtu let za odpracovanou dobu je nejvýš 1,5 roku. Pátý návrh. Tohle je rukopis paní Nerudové z poslední reformy penzí, kdy si myslela, že je nutno co nejvíce zvýšit nízké důchody i těm, kteří si neplatili sociální pojištění nebo jen minimum pojistného. Zásadní problém je v tom, že pokud se zvýší minimální důchody, co se stane s vyššími důchody? Také se takto jednorázově zvýší. Prezentace MPSV uvádí, že ostatní důchody se nezmění, což povede k tomu, že se opět oslabuje zásluhovost. To je zásadní problém. Všem se důchod zvýší o stejnou částku a hotovo. Tento systém jednotného důchodu pro každého důchodce je dlouhodobě deklarovaným cílem ODS. Nelze vyloučit, že se tento návrh znovu neobjeví , protože i tak nový systém může být deficitní. Jinou možností je návrh na snížení pojistného pro takového člověka a taky pro OSVČ. Očekávám, že takové snížení by se týkalo i snížení pojistného na straně zaměstnavatele.
Zákon předložený ministrem Jurečkou však tyto předpoklady absolutně nesplňuje, a je tedy jen obyčejnou parametrickou změnou aktuálně nastaveného systému. A tato změna sleduje jako svůj hlavní cíl připravit o finanční prostředky důchodce, kteří se provinili pouze jedinou věcí, a to je tím, že současnou pětikoalici primárně nevolí. Takže ačkoliv se ministr i vláda neustále chválí za reformu a odvahu, ve skutečnosti nám 11. 5. velmi okázale předložili nekoncepční směs náznaků toho, co by mohlo být. Další pak jdou vysloveně proti sobě. Všechna opatření snižující výši budoucích důchodů a garantovaná výše důchodů a dále opatření ke zvýšení příjmů systému a proti tomu úmysl zrušit odvody pojistného pracujícím důchodcům. Opatření rozhodně nejsou žádným komplexem. Je to výčet návrhů ekonomických poradců, ovšem panem ministrem velmi vágně formulovaných. A tak to taky nejspíš bylo. Předložená novela zákona obsahuje několik parametrických změn. Já se postupně vyjádřím k jedné změně po druhé. Ještě jednou však opakuji, že jejich cílem je pouhé snížení výdajů na dávky. O situaci příjemců důchodu jim zcela jistě nejde. Jedno mají však všechna tato opatření společné - a tím je úplné nepochopení aktuální situace penzistů. Ano, slyšíte správně. Jeho výše však bude zásadně nižší, než je aktuální mimořádná valorizace. A v tom spočívá podstata této krádeže. Změna, kterou si chystá prohlasovat pětikoalice, totiž připravuje penzisty o 40 % valorizace, o částku, která by jim měla vynahradit 40 % růstu cen. Místo toho svým amatérským přístupem inflaci prodloužila a prohloubila. A to - jednak reakce na inflaci je ve lhůtě pěti měsíců od splnění inflační podmínky, ale zároveň nejdříve v červenci. Tedy se prodlužuje interval, ve kterém penzisté zvýšené náklady nebudou mít hrazené. A to ještě tak, že část bude mít podobu rovného příspěvku a pouze část se promítne vypočteným procentem do zásluhové části důchodů. Tedy současná pětikoalice dle nových předložených pravidel chce valorizovat penze českých důchodců v případě mimořádné inflace s opožděním, a navíc důchodce ještě připraví o 40 % nárůstu cen, který se vůbec nepromítne do tohoto nového přídavku ani důchodu. Ani nechci domýšlet ten zmatek, který nastane, když již tak přetížené úřady nebudou stíhat lhůty. Navíc se ptám: Mimořádné valorizace důchodů jsou zcela mimořádný nástroj, který bývá využíván v dobách zrychlené inflace. V predikcích České národní banky, Ministerstva financí České republiky, ale i v predikcích od zahraničních institucí je předpokládaný návrat k inflačnímu cíli již v průběhu příštího roku. Očekávají i v dalších letech vysokou inflaci? Anebo to máme vnímat jako signál naprosté rezignace pětikoalice v souboji s inflací? A tedy vytváření si zadních vrátek, kdy se politika pětikoalice omezila pouze na ožebračování českých penzistů? Skoro bych si tipla, že možnost B je správně. A když už mluvím o ožebračování českých penzistů, musím připomenout i zamýšlené snížení zápočtu růstu reálné mzdy při řádné valorizaci penzí z jedné poloviny na jednu třetinu. V důsledku tohoto opatření nastane situace, kdy čím déle budou penzisté žít a pobírat důchod vyměřený před lety a valorizovaný pouze o jednu třetinu růstu reálných mezd, tím více se jejich životní úroveň bude propadat za životní úrovní celé společnosti. Opravdu si to přejeme? Opravdu chceme, aby se staří lidé, kteří už objektivně nejsou schopni zvýšit si své příjmy přivýdělkem, propadali v poměru ke zbytku společnosti do chudoby, ačkoliv skutečně celý život pracovali a odváděli vše, co měli?
Já to znám, jaký bude výsledek, protože už jsme tady vládu ODS, TOP 09, už jsme tady zažili, za pana Kalouska a za pana Nečase. A říkám plně, to jsem neřekl jenom, že to říkám jen tak, slovo plně. Plně hradit. Vůbec, žijete opravdu mimo realitu, protože v mnoha regionech vůbec zubaři dostupní nejsou pro občany. Takže vy jste tady způsobili tenhle stav, na který SPD z opozice mnoho let upozorňuje, a teď ještě natvrdo říkáte lidem, že si to mají plně platit. Ostatně proto tady také dlouze mluvím, protože jsme to avizovali, že samozřejmě budeme vám to vysvětlovat tady dlouze, že to, co děláte a jak chcete okrást zase všechny občany České republiky, že to je špatně. Tady bych snad jenom připomněl, aby to zaznívalo opakovaně, že to byli právě poslanci Fialovy vládní pětikoalice, a vy jste si tady prohlasovali letos zvýšení platů politiků. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice si tady prohlasovali letos zvýšení platů politiků. A naopak se tady hlasovalo o mém návrhu za SPD, kdy my jsme chtěli zamrazení platů politiků na celé volební období, ale vy jste to odmítli, můj návrh, a prohlasovali jste si zvýšení platů politiků. To je opravdu plivnutí do tváře všem občanům. To znamená, důchodcům berete, rodinám s dětmi berete, všem občanům berete, že zvyšujete DPH, všem občanům berete, zvýšili jste už i spotřební daň na pohonné hmoty minulý měsíc, samozřejmě SPD bylo proti, ale sami sobě jste si platy zvýšili. Českou republiku tedy vede prokazatelně nejhorší premiér na světě. Je to rekord, kterým zřejmě pan Fiala jako český politik překonal Biľaka i Jakeše. Je to opravdu mezinárodní ostuda, kterou nám dělá Fialova vláda, a totální selhání nejen premiéra Fialy, ale i celé vládní pětikoalice. To si opravdu naše země a naši občané nezaslouží. Zdálo by se, že horší už to být nemůže, ale tahle vláda nám všem, a to jak opozici, tak svým vlastním voličům, připravuje nové těžké rány pod pás, nová zklamání, nová likvidační opatření - nejen proti starým lidem, ale také proti firmám, rodinám, všem lidem a proti celé naší zemi. A kompetentnější je v tomto případě prakticky každý, kdo má v hlavě alespoň nějaké zbytky zdravého rozumu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Probíhá diskuse k návrhu pořadu schůze.
Tam byl většinou ministr financí Kalousek, který teď chodí do médií radit. Obec Baška, Ing. Tomáš Břežek: Domníváme se, že někteří žadatelé byli výrazně rychlejší, protože podali žádost neúplnou, například tím, že podali nekompletní projektovou dokumentaci, a vyhnuli se tak uploadu velkého objemu dat. Základní škola Mezi stromy, Petra Doleželová: Bylo by dobré dodržet podmínky, které sám předkládáte. I po nás se to chce. Působí to tak velmi netransparentně ve smyslu - někdo důležitý se nedostal, pojďme to udělat znovu. Jsme malá městská škola a absolutně nejsme schopni bez dotací realizovat naplánované projekty za několik milionů korun. Žádám o navýšení financí, aby se dostalo na všechny správně napsané projektové žádosti. A naposled René Passinger, město Potštát: Nekorektnost při zadávání projektu. No, takže prosím vás, já tomu nerozumím. Ano, a tu školku postavili, paní starostka ještě jednou otěhotněla, takže má šest dětí. A měli jsme z toho radost. A ta paní starostka v Drahelčicích, když se otevřela ta školka, no tak má projekt na novou školu pro 525 žáků. Teďka všichni jsou překvapeni, že není dost kapacit? Ano, my jsme udělali maximum pro to, a celkově tam šlo 26 miliard. Takže kdybych byl na místě pana premiéra, tak hned uložím panu ministrovi Bartošovi, aby to řešil, aby zkrátka našel peníze, protože není možné, a když čtete ty komentáře, tak to je fakt peklo, ty lidi kolik energie, úsilí na to věnovali, no a neuspěli. A měli by všichni uspět, tak jak jsme to udělali s nemocnicemi, původně 11, potom 22, a všechno jsme tak dělali. Když byl převis, museli jsme ty peníze najít. No samozřejmě jedno řešení je, že by tam zajel osobně pan premiér. Tak jsme se dozvěděli, že v Českých Budějovicích bude nový justiční palác za 680 milionů - no, kdo by to nechtěl v těch ostatních krajích? No a potom pan premiér byl na tom obchvatu. A tam se vyhodila miliarda. Ministerstvu se to nelíbí. Nikomu to nevadí. Takže to jsou ty historické souvislosti. Ale jaké daně? Mluvili jsme o tom tady. A snížení spotřební daně na naftu. Pan premiér vykazuje, že snížil daně, ale zároveň to teď navyšují.
Jenže pan ministr Stanjura evidentně odstoupit nechce. A premiér Petr Fiala ho evidentně odvolat také nechce. A víme proč. Protože právě Zbyněk Stanjura je jedním z několika klíčových lidí v ODS, kteří právě od začátku drží Petra Fialu v křesle předsedy ODS a křesle premiéra. Evidentně si neví rady a je bezradný. Holt se bude muset nějakým způsobem domluvit, protože... To je přece úplně šílené. Někdy jo, někdy ne, tak je nás tisíce v těch stranách, takže zase to říkám, to říkám zase tak, jak to je, a snažím se být spravedlivý v tomto. Ale tady je problém, že vy jste ve vládě, to znamená, na tu vaši neschopnost doplácí bohužel všichni i včetně voličů SPD. A to je ta potíž, to je ten problém. Jelikož vláda katastrofální vývoj plnění státního rozpočtu zcela ignorovala a nic proti němu nedělala a nedělá. To ovšem drasticky se prohlubující rozpočtový deficit nespasí. Dramaticky narostl i objem dotací vyplácených dalším soukromým podnikatelským subjektům a výdaje na obsluhu státního dluhu. Problém je tedy zjevně na straně rozpočtových výdajů. Vláda ovšem vůbec neplánuje skutečné a razantní šetření, včetně šetření výdajů na svůj provoz a na provoz státní byrokracie. Je nezbytné zastavit veškeré zbytné vládní výdaje typu předražených zahraničních zbrojních zakázek za desítky miliard korun. Samozřejmě tím nejrozumnějším řešením, které by dramatickou rozpočtovou situaci mohlo zachránit, je okamžitý odchod škodlivé pětikoaliční vlády Petra Fialy. Jo, ještě bych rád zdůraznil, že samozřejmě už jsem říkal, že hnutí SPD tento vládní materiál v předložené podobě zcela odmítá a předložíme k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Jedná se dokonce o nejhorší deficit státního rozpočtu v novodobé historii České republiky vůbec. Je tedy jasné, že rozpočet na letošní rok je zcela nereálný, na což SPD upozorňovala již od samého začátku jeho projednávání ve Sněmovně. Chtělo by se mi říct bordel samozřejmě. To je úplně myslím adekvátní slovo. To je úplně nevídaná situace. Protože 10 miliard tam, 20 miliard tam, sem, tam, sem, tam. Premiér neví, co říká. Před pár týdny říká, že vláda nebude zvyšovat daně, pak plošně zvýšíte DPH, všechny daně zvýšíte, všechny možné. To prostě je takový chaos, jaký jsem nikdy vůbec za tu dobu, co jsem v politice, nezažil. Nejsem v politice tak dlouho jako právě pan Stanjura, jako premiér Fiala, jako pan Benda a další. Zdaleka nejsem tak dlouho v politice jako oni, ale nějaký rok tady jsem a to jsem nikdy nezažil. Takový člověk kdyby mezi nás přišel, jako premiér Petr Fiala nebo Zbyněk Stanjura, tak je vyhazov snad do měsíce. Okamžitý vyhazov ještě snad během nějaké zkušební doby, protože to je úplně neuvěřitelné. Jakým způsobem... Oni by přišli, oni by prostě tu korporaci přivedli úplně ke krachu, normálně okamžitému. To je úplně neuvěřitelné, co tady předvádí Fialova vláda v přímém přenosu. Ale tady je problém, že rukojmími jsme my všichni. Rukojmími téhle vaší vlády je bohužel i moje rodina, jak jsem říkal, i naši voliči. Já to nechci platit, já nechci, aby tady splácel můj syn ještě prostě dluhy po téhle vaší neschopné vládě. Já chci, aby lidi měli důstojné důchody, aby měli tady důstojné platy.
Pak upravujeme parametr, který se týká podmínek mimořádné valorizace. A proč ho upravujeme? Ty nůžky se mezi těmito skupinami starobních důchodců neférově rozevíraly. Pak také reagujeme na to, že upravujeme podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Ale nemá to být o tom, že to je momentálně výhodné, že se stane nějaký rok, kdy to je mimořádně výhodné. Takže to není opatření, které by dneska lidé běžně nesplňovali. Chci tady ukázat, jaký je dneska podíl výdajů ze státního rozpočtu na důchody. A jak jsem tady zmiňoval před chvílí, v letošním roce ten deficit, rozdíl mezi tím, kolik vybereme na pojistném a kolik vyplatíme, tak bude přes 80 miliard korun. To jsou fakta. To je konstatování situace. A politici mají říkat pravdu. Mají říkat, toto je skutečnost, toto je už velmi přesná prognóza, a proto máme dělat ta opatření, která třeba na první pohled nejsou populární, ale ona jsou vlastně populární pro ty budoucí generace, aby ony měly šanci na to, že v důchodu i oni jednou budou mít podobné zabezpečení jako jejich rodiče nebo prarodiče. Ano, já souhlasím, a to v té důchodové reformě je a je to i v dalších opatřeních, která děláme, je stále velmi důležité podporovat rodiče, podporovat rodiny, podporovat odvahu, statečnost, úsilí rodičů mít děti, vychovávat je a investovat do jejich vzdělání. To stát musí dělat, obzvláště stát, který vymírá, a Česká republika stejně jako celá Evropská unie vymírá. Nemáme porodnost, která by měla hodnotu dvě a více dětí na jednu ženu. Můžeme se snažit změnit ty budoucí roky, ale už nedokážeme změnit ten zásadní negativní výkyv, který nastane. Pak jsem také chtěl ještě ukázat drobné srovnání, jaká je ta výše důchodů, když tady zaznívalo, že tato vláda nemyslí na důchodce. Doporučuju se podívat na to, jaká je výše průměrných důchodů v těchto dvou zemích. A my zapomínáme na jeden fakt. Nikdo z našich rodičů a prarodičů si ve svých odvodech neodkládal na svůj důchod. Je to průběžný systém. To znamená, to, co odvedli, se další měsíc vyplácelo na důchody jejich rodičů a prarodičů. A opravdu tady musí být vyvážená mezigenerační solidarita a musíme sledovat obě dvě ty misky vah.